Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vymezeno bylo několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, které vyžadují změnu nebo doplnění. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek typu segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontrole a řízení. Vedle cílů v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly zohledněny cíle k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem Evropské unie.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo. Já vám přeji, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dobré teď už odpoledne. Zopakuji to, co říkal pan ministr Ťok - všechny, které byly hospodářským výborem přijaty, byly zároveň vypořádány kladně Ministerstvem dopravy. Urodilo se nám poměrně bohatě teď do druhého čtení i po hospodářském výboru. Předpokládám, že jednotliví autoři je teď budou vysvětlovat a obhajovat.
Já jsem vládě opakovaně vyčítal, že nepředkládá žádné řešení, že nemá návrh žádné reformy, penzijního systému, že nemá vůbec žádné řešení penzijního systému. Kdo jste neměli možnost se seznámit podrobněji s logikou tohoto návrhu, tak teď prosím chviličku přemýšlejte se mnou. Problém je v tom, že ten návrh se vztahuje pouze na rodiče, kteří vychovávají nezaopatřené děti, to znamená během jejich školní docházky. Jakmile se dítě postaví na vlastní nohy, tak rodičům podle toho návrhu odvody zase stoupnou jako bezdětným. To samozřejmě nemluvím o lidech, kteří z nějakého důvodu, třeba ze zdravotních důvodů, ani děti mít nemohou. Takový návrh už tu byl, a byl dokonce i uveden do praxe. Podobný systém zavedl ve 20. letech italský diktátor Mussolini. A víte, jaký byl výsledek tohoto Mussoliniho snažení? Porodnost klesla z 29 dětí na tisíc obyvatel na 23,5 dítěte na tisíc obyvatel a žádný efekt prorodinné politiky ani zvýšení porodnosti se nedostavil. Potůčkovu komisi. Na tomto příkladu jsem vám chtěl ukázat, že vláda sice možná v rámci nějakého diskusního klubu, kterým je ta Potůčkova komise, o nějakých změnách přemýšlí, ale jde naprosto špatnou cestou, a hlavně to nejsou - Takže dámy a pánové, jednoduše řečeno, důchodový pilíř pravděpodobně zrušíte, to pří té většině, kterou tady máte, já zpochybňovat nebudu, ale ve vzduchu zůstane jedna otázka - zůstanete dlužni veřejnosti odpověď na jednu základní otázku. Zrušíte druhý pilíř, dobře. Ale co uděláte s těmi důchody potom?
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, mě osobně v mém věku se tahle diskuse zdánlivě netýká, ale rozhodně se mě týká jako poslance. Je zřejmé z těch příspěvků, že k tomu, aby došlo k racionální a hlavně trvalé změně důchodového systému, je třeba konsenzu všech politických stran. Je tedy zbytečné poněkud demagogicky útočit na ministra financí, že v současném složení Poslanecké sněmovny zřejmě takový konsenzus je nedosažitelný. Na druhé straně musím reagovat na příspěvek pana předsedy vlády, ze kterého mi jasně vyplynulo, že pokud něco neuděláme, tak se společnost rozdělí na dvě části. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji.
Tak já, tehdy, když vystoupil pan ministr financí s tím, že za dva měsíce přinese návrh reformy, tak jsem byl skeptický. To nebyl žádný útok. Byl jsem skeptický a říkal jsem tehdy na mikrofon, že podle mého názoru to není možné. Nepokusila. Dobře. Bereme jako fakt, že zrušíte druhý pilíř. No protože z toho neplatí sociální a zdravotní, řekněme si to úplně otevřeně. Ale vůbec to neřeší systém penzí, jenom to zatraktivní spoření se státní podporou. To je naprosto logické.
Kolegové, kolegyně, já si dovolím zareagovat na některé věci, které tady zazněly. Já bych pochopil, kdyby se opozice čertila, že rušíme funkční reformu. Ale ona funkční příliš nebyla. Jenom bych chtěl připomenout, kolik poslanců a senátorů vládní koalice se v době, kdy tento instrument zavedli, přihlásilo do druhého pilíře. Výsledky byly velmi tristní. Já si to z hlavy nepamatuji, klidně to dohledám. Bylo to velmi málo na to, že koalice měla 120 hlasů a měla velký počet senátorů. Bylo to absolutní minimum.
Mně ten druhý návrh 2963 ani nedává logiku. A jedno číslo, které nezaznělo, bylo to šest mrtvých v loňském roce.
Děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Laudáta. Děkuji. Vy jste to vznesl jako procedurální návrh. Pokud na tom ale trváte, nechám to hlasovat. Chce to. Dobrá. Proti? Hlasování končím. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Dříve než mu dám slovo však poprosím sněmovnu, aby se ztišila.
Paní předsedkyně, já mám poměrně mocný hlas. Já ho klidně zvýším. Tím chci říci, že problematiku provozu vozítek segway vnímá možná většina z vás jako problematiku ryze pražskou a týkající se výhradně Prahy 1, neboť tam se s nimi setkáváte, v historickém centru zde na Malé Straně. Připomínám, že tady na Malé Straně v Loretánské ulici máme Školu Jaroslava Ježka pro zrakově postižené. Zdání, že to je problém výhradně Prahy 1, je zdání mylné, protože cena těch zařízení prudce klesá, a to se nebavím o tom, kolik asi budou stát čínské padělky. Náš společný pozměňovací návrh zahrnuje pět bodů. Za druhé doplňujeme do vyjmenovaných komunikací, kde se tato vozítka mohou pohybovat, doplňujeme tam pěší a obytné zóny, čili rozšiřujeme a zpřesňujeme ten...
Není to marný. Můžete pokračovat.
Ale vycházím z předloženého návrhu. Bod třetí je naprosto zásadní a klíčový. Řečeno jinak, znamená to možnost vyhlásit zónový zákaz, který vychází ze zásady, že obce jsou lépe s to posoudit místní podmínky a adekvátně na ně reagovat než při vší úctě vzdálené ministerstvo. Na to navazují poslední dva body, to jest povinnost obce označit tyto lokality obecně srozumitelnou značkou tak, aby byla srozumitelná i pro nečesky mluvící. Kdo jste šel někdy v poslední době přes Malou Stranu, přes Kampu, víte, že taková značka tam je. Tyto návrhy jsou zaneseny v systému.
Pan předseda Votava řekl, že byla mimořádně masivní kampaň. Ta kampaň se vám povedla, to zase klobouk dolů. V tom pilíři opravdu není příliš mnoho lidí, to znamená je technicky i politicky možné ho zrušit. Ale co místo něj? Vy vždycky řeknete: A třetí pilíř. Ale třetí pilíř nemá nic společného s reformou povinného pojištění. A bude úplně jedno, kolik tam každý zaplatí, všichni dostanou stejně, protože víc peněz tam nebude. Ale to mluvíte o něčem úplně jiném. To mluvíte o penězích, které už nemusím povinně odvádět. Anebo to řekněte otevřeně a řekněte: My jsme přesvědčeni že ne. Protože to zavádíte. A pokud chce někdo brát někdy víc, tak si musí zaplatit nad povinné pojištění. Jinými slovy v podstatě říkáte: Kdo se chce mít ve stáří trochu lépe, musí platit mnohem větší odvody celý svůj život, než platí povinně. To není systém, který bych pokládal za fér. Ale kdybyste ho aspoň přiznali. Ale vy když mluvíte o třetím pilíři, tak se tváříte, jako že je to ekvivalent toho druhého. A to je to, čemu já nevěřím, že tomu nerozumíte. Nevím, jestli jste v tu chvíli dělali obstrukce, nebo jestli jste mluvili opravdu k věci. To by nám lidé neodpustili. Takže máme za sebou šest, tak padesát je ještě před námi. Nebojte se. V tomto případě to dělat nebudu. Já jsem to zřejmě přehlédl, protože máme říjen a ono to tu není. A jestli to tu je, tak já to neviděl. Takže prosím, pane ministře, jak to tedy bylo? Lhal jsem a škodil, když jsem pochyboval, že sem do konce června nějakou reformu dáte, anebo jste lhal a škodil vy, když jste sliboval něco, co jste jako vždycky nesplnil?
To je další taková varianta podobné úmluvy, která funguje stejným způsobem. Doufám, že se to podaří i ve Sněmovně. To je můj názor.
A vám všem, dámy a pánové, popřeji příjemné páteční dopoledne.
Kolegyně, kolegové, jsou dvě možnosti. Buď vás budu neustále napomínat, nebo přeruším schůzi a dám vám prostor, abyste se uklidnili. Pravda je, že hluk jde spíše z levé strany sálu.
Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna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 Děkuji vám všem za pozornost.
Děkuji, paní zpravodajko. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
Vážené dámy a pánové, jak už řekl pan předseda, jedná se o dohodu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a sdružením CARIFORA. Předjímám, že byste se mohli zeptat co Kuba. Teoreticky by Kuba se k tomu mohla přidat dodatečně. To by potom musela být ta přístupová dohoda i unijní stranou schválena v souladu s těmi obvyklými pravidly. Ale Kuba v této chvíli v součásti tady této karibské dohody není. Takže v druhém čtení věřím, že to stačí na to, abychom věděli, co projednáváme, a bude asi podána zpráva, jak to proběhlo ve výborech.
Přeji dobrý den.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
Děkuji, pane zpravodaji. Pokud není zájem o závěrečná slova, přistoupíme k hlasování. Návrh usnesení, tak jak jej navrhl zahraniční výbor a přednesl pan zpravodaj, jste slyšeli.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, projednávaný návrh zákona směřuje k dílčím úpravám dosavadního obecného režimu hospodaření s majetkem státu. Soustřeďuje se na vytvoření podmínek pro efektivnější využívání zejména nemovitého státního majetku a pro urychlení postupu při nakládání s nepotřebným majetkem, reaguje na některé aktuální potřeby aplikační praxe a současně řeší základní přizpůsobení změnám, které přinesl nový občanský zákoník. Centrální registr administrativních budov, jehož uzákonění by tak završilo dosavadní exekutivní etapu jeho budování a provozu. Návrh zákona prošel poměrně složitým a dlouhým procesem přípravy a jednotlivé změny v samotném zákoně o majetku státu i dalších vybraných zákonech představují propojený celek, jehož jednotu by bylo žádoucí zachovat. Proto velmi vítám, že gesční rozpočtový výbor projednal návrh bez věcných výhrad a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení.
V prvém čtení jsme tento tisk přikázali rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.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
Otevírám obecnou rozpravu, ve které mám zatím jednu přihlášku, a to je přihláška pana poslance Jana Farského.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde chtěl nastínit jeden problém, který se pokusím vyřešit potom tím, že se přihlásím k jednomu z pozměňovacích návrhů. Krátký exkurz do historie s možná pro vás neuvěřitelným závěrem, ale s výsledkem, který je ve vašich rukou. V tu dobu stačilo, že splnily tři podmínky.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Kolegyně a kolegové, já neslyším sám sebe. Pokud to nepomůže, budu žádat adresně. Potom pan předseda Sklenák.
Hezké dopoledne, dámy a pánové, pane předsedo. Jedná se o návrh na změnu zákona o církvích a náboženských společnostech.
Zeptám se, zda jsou další návrhy. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí a máme zde dva návrhy. První návrh je návrh pana poslance Černocha, abychom bod 105, tisk 453 zákon o církvích, zařadili za bod 20, tedy jako první v bloku prvních čtení. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh byl přijat.
Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové, pane předsedo. Já bych rád vás požádal o vyslovení souhlasu s ratifikací - Já bych vás chtěl požádat také kolegové, abyste chvilku jenom poslechli několik slov na úvod k uvedení této smlouvy, kterou bychom měli ratifikovat. Jedná se o smlouvu, která se týká ochrany práv dítěte. Protokol, jeho podstata je v tom, že on stanovuje postup. Jakmile je předloženo oznámení o porušení, jakým způsobem se má dále postupovat. Je to prostě další krok k posílení práv v oblasti ochrany dětí. Výbor ale nemá soudní povahu. Jak už jsem řekl, je možné podávat až ta porušení, ke kterým dojde až po tom, co ratifikace proběhnou mezi státy, které se k němu přihlásí. Proti mučení nebo proti ponižujícímu zacházení, trestání lidí.
Je to slovo původu latinského. Nebo zatáčím, ohýbám zpět dozadu. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Dovolte ještě jednu malou retrospektivu. Píše se rok 2009, kdy už se to projednávalo v této Sněmovně. Dovolte, abych citoval: Vypuštění výjimek ze zákazu předjíždění na křižovatce a v těsné blízkosti před ní je motivováno snahou ustanovení jasného pravidla pro chování řidiče v křižovatce. Tady ovšem nejde jenom o to, označit viníka, ale zamezit také nehodám. Ještě dovolte jeden výlet do minulosti.
Jak tady bylo avizováno, určitě k vaší velké radosti se nám vrací zároveň na stůl i problematika oné nejvyšší povolené rychlosti na výjimečných, vybraných, pečlivě posouzených úsecích českých dálnic.
To je obdobně, jako jsou vyňaty běžné rozpočty, kde je toto ošetřeno zákonem o rozpočtových pravidlech. Moc výkonná by neměla být nadána ve vztahu k moci zákonodárné takovými oprávněními. Děkuji za pozornost.
Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím.
To nikdo neudělal 25 let. Takže my jsme ho zmapovali. Nebo národní podnik Gramofonové závody. Státní podnik Šohaj, výroba prádla a konfekce. Tak teď navrhujeme, že si to vydražíme sami. Ušetříme. Naši zaměstnanci to budou dražit. Budeme k tomu pozitivní.
Prosím pana ministra Babiše, aby tento tisk uvedl.
Z těchto důvodů se může účastník při likvidaci důchodových fondů rozhodnout buď o využití možnosti převedení všech jeho prostředků na jím určený účet nebo poštovní poukázkou, nebo převedení prostředků jako příspěvku do třetího pilíře. Ukončení důchodového spoření je dále navrženo tak, aby byl respektován roční cyklus placení pojistného na důchodové pojištění. Návrhy jsou proto koncipovány tak, že jednotlivé kroky jsou stanoveny vždy ke konkrétnímu datu. Tedy od 1. ledna 2016 se navrhuje ukončení placení pojistného na důchodové spoření. Na základě těchto informací a předloženého návrhu zákona si vás dovoluji požádat o jeho projednání.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření schválila bez připomínek;
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
To jsou, předpokládám, dokumenty paní poslankyně Lorencové.
Nebyl prostě zájem ze strany občanů.